Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl rovněž schválen.
To je můj návrh, který se týká legislativně technických změn v navrhované novele zákona o veřejných rejstřících. Stanovisko výboru je doporučující.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Zahájila jsem hlasování. Přistupujeme k následujícímu bodu číslo Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo nejenom pan zástupce navrhovatele, ale také pan zpravodaj, pan poslanec Ondřej Kolář, děkuji. Nyní se táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, má zájem, takže prosím.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh zákona je předkládán opakovaně, bohužel se jej zatím nepodařilo ukončit v předchozím volebním období. Hlavním jeho cílem je adaptovat v nezbytném rozsahu dvě nařízení Evropského parlamentu a Rady, a to jednak nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazu ke konfiskaci a dále nařízení o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech. Návrh dále v souvislosti s adaptační úpravou odstraňuje některé praktické problémy vznikající při aplikaci úpravy obsažené v zákoně o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Řeší nedostatky stávající právní úpravy v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a reaguje na nedávnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie a na přijetí dohody o brexitu v části týkající se justiční spolupráce při zajištění a konfiskaci majetku v trestním řízení a při předání osoby na základě zatýkacího rozkazu.
Rozhlédnu se po sále, zda se někdo do této rozpravy hlásí? Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Prosím.
Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Na projednání tohoto materiálu na ústavně-právním výboru zaznělo celkem třináct pozměňovacích návrhů. Já bych si vám dovolil představit návrh hlasovací procedury.
Děkuji za přednesený návrh procedury. Opět se táži, jestli je nějaký protinávrh? Není tomu tak. Procedura byla schválena. Prosím - ještě poprosím o zklidnění v sále, ale už myslím, že to je lepší.
Stanovisko výboru je souhlasné.
Pan ministr? Vnímám žádost o odhlášení, takže nejprve všechny odhlásím.
Z tohoto důvodu se navrhuje vypuštění uvedených slov.
Děkuji. Nyní tedy zatím poslední přihlášený v rozpravě, pan poslanec Lacina.
Obrazně řečeno jsme vždycky na straně Davida proti Goliášovi. Dovolte mi poděkovat panu ministru Baxovi za to mediování kompromisu, který dnes společně předkládáme. Někdy to pro nás jako pro reprezentanty hnutí STAN bylo trošku na prahu bolesti, ale bolesti, která se ještě dá vydržet. Je to opravdu kompromisní návrh. Čili já už bych tady jenom rád deklaroval, že klub poslanců hnutí STAN podpoří ty pozměňovací návrhy v souladu se stanoviskem předkladatele, tedy pana ministra kultury Baxy.
Děkuji. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, nikoho takového už nevidím, tak rozpravu tímto končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova pana ministra? Má zájem vystoupit, prosím.
Jak zmiňovala paní kolegyně Mračková Vildumetzová, jedná se o návrh, který už má nějakou historii, tak v jeho kontextu jsme také uvažovali. Takže my jsme přistupovali opravdu s nejlepším vědomím a svědomím k tomu, abychom, co se týká těch pozměňovacích návrhů, dali souhlasná stanoviska k tomu, co nenarušuje základní principy autorského práva. A věříme, pokud tato norma nakonec nabyde účinnosti po projednání v Senátu, se nám podaří tyto pozměňovací návrhy proměnit v účinnou a funkční praxi.
Dále se ptám, zda zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Eviduji také váš zájem o odhlášení, proto jsem vás všechny odhlásila. Prosím, abyste se opětovně svými identifikačními kartami přihlásili.
Jedná se o technickou úpravu účinnosti v části VII, čl. 8 Účinnost. Návrh procedury je to hlasovat opět en bloc. Na závěr hlasovat závěrečný návrh zákona jako celek.
Přesto bych ale vzhledem k většímu množství jednotlivých návrhů dala o této proceduře tak, jak byla panem zpravodajem přednesena, hlasovat. Nikoho ale nevidím. Zahájím tedy hlasování o předneseném návrhu procedury. A já ještě znovu prosím pana zpravodaje, aby nás prováděl hlasováním. Stanovisko? Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách.
Důležité je, že se do budoucna podaří připravit další. I kdybychom měli kouzelný prsten, tak bychom to nemohli zvládnout za kratší čas a nemohli bychom žádný z těch PPP projektů nachystat pro příští rok, a to nepochybně Karel Havlíček velmi dobře ví. Ale začali jsme s přípravou hned se začátkem našeho funkčního období a ta příprava probíhá. Zároveň je ale důležité říct, že PPP projekty znamenají fakticky také jenom využití dlouhých peněz, které stejně stát zaplatí, byť v jiné podobě. V tom se v principu zásadně neliší od jiných finančních nástrojů, jako jsou dluhopisy nebo úvěr EIB. Mimochodem, takhle to dělají ty státy, kde se dlouhodobě daří investovat. V tomto ohledu naprosto nechápu tu výčitku. Místo toho, abychom dokázali říct ano, vlastně i na tom předchozí vlády nějak pracovaly. Tak je koncipován Národní rozvojový fond. Tak vedle toho dáváme dohromady celou řadu dalších jiných kroků, které jsou nezbytně nutné i ke zvládnutí energetické krize. To samozřejmě má vliv i na to, co jsme pak schopni využít i z hlediska dalších forem financování. Ale samozřejmě že budeme dál pokračovat v jednání i s bankami a s dalšími subjekty, protože to prostě nezbytně potřebujeme pro další zajištění financí. Proč nechápu tu kritiku, že se vydáváme tímto směrem? Pak bych tomu rozuměl, jinak obtížně. To, kam se vydáváme, jsou samozřejmě státní záruky. Bez nich by ty nástroje neměly žádný smysl. Nedokázali bychom získat tak vhodné podmínky, abychom dokázali konkurovat jiným formám. A je také zcela jasné, že nás do budoucna čeká využívání dalších forem. Děkuju moc za pozornost i za podporu toho rozpočtu ve třetím čtení.
Děkuji.
My jsme si jisti, že oprávněné jsou. Já jsem o tom mluvil před chvílí, když jsem říkal, že plánujeme investice ze státního rozpočtu, že to nejsou všechny kapitálové výdaje veřejných rozpočtů ve výši přes 200 miliard s tím podstatným navýšením podílu ze státního rozpočtu o takřka 50 miliard. Třetí pilíř, na který nesmíme zapomínat, je deficit a dlouhodobé hospodaření státu. Ale nebude to jednoduché, nebude to bezbolestné, a budou to provázet velké politické střety. Stát nemá žádné vlastní peníze. Stát má jenom to, co vybere od daňových poplatníků, a k tomu dluhy, které vyrábíme díky tomu, že máme deficity státního rozpočtu. Jsem přesvědčen, že ten návrh odpovídá mezinárodní ekonomické situaci a postavení, které Česká republika v něm zaujímá. Děkuji za pozornost.
Pane premiére, máte slovo.
My jsme k plánování rozpočtu od začátku přistupovali velmi zodpovědně. Neslibujeme nemožné, vždy jsme voličům jasně říkali, co si Česko může dovolit, a co si dovolit nemůže. Proto jsme na tento rok připravili protiinflační rozpočet, šetřili jsme na provozu státu, zmrazili jsme všechny nepotřebné výdaje a pouze díky těmto opatřením na začátku roku, pouze díky tomu, že jsme na začátku roku takto zodpovědně přistoupili k přípravě rozpočtu, tak jsme byli potom schopni kompenzovat nebo zvyšovat důchody, kompenzovat seniorům vysokou inflaci, pomáhat s vysokými cenami energií a investovat do výstavby dopravní infrastruktury. Naneštěstí bohužel ani zdaleka nežijeme v normální době. Válka změnila všechno. Občanům a firmám kompenzujeme dopady cen elektřiny a plynu. Platíme výdaje spojené s pomocí uprchlíkům.
Zase jsme to slyšeli, už teda trošku mírněji od pana premiéra. On tady není, tak je to stejně jedno. A to znamenalo samozřejmě větší množství učitelů. Proto jsme je pravidelně systematicky každý rok nabírali a jsem ráda, že se v tom pokračuje. Ono se v tom nedá ani nepokračovat. Takže já vám to nebudu vytýkat, nebudu se chovat tak, jak jste se chovali vy, byť jste ty argumenty úplně stejné měli. Některé se zdařily více, některé méně, ale to jsou ty strukturální reformy, to se nedá škrtnout. Byly to prostě plané sliby, které jste měli před volbami, plané sliby. Takže to jsou ty strukturální změny - ano, bolí, chce to odvahu. A já znovu opakuji, já bych nevyčítala nějakou dlouhodobější trajektorii. Nepůjde. A znovu opakuji, to jsme prošli tou obrovskou krizí. Já tady už nechci vzpomínat daleko. To znamená, že nevěřím, že se podaří. Já jsem přemýšlela nad tím, jestli mám navrhnout, protože zasloužil by si ten rozpočet, abych navrhla jeho přepracování. To je bezesporu ke všem ohledům a těm rizikům, která jsem tady zmínila, by si zasloužil vrátit k přepracování. Na příjmovou stranu se připravit nedají, to je věc ministra, a já si myslím, že někde uvnitř musí vědět, že opravdu dává tímto rozpočtem hlavu na špalek. A to je něco, co samozřejmě mě netrápí, to musí trápit jeho a tuto vládu. Mě trápí důsledky pro tuto zem.
Nemohu začít jinak než světovou finanční krizí, rok 2009 až do roku 2014, kdy součet schodku státního rozpočtu byl 749 miliard korun. Ať jsme objektivní, dva roky z toho byla světová finanční krize, kdy to bylo pochopitelné, pak nicméně už hrubý domácí produkt rostl. Současně je třeba ale říct - a to je zase ku neprospěchu - že i když byla světová finanční krize, nedopadla tenkrát prakticky žádná podpora na podnikatele, s drobnými výjimkami.
Děkuji. Nyní, protože není přítomen pan předseda Fiala, je s přednostním právem na řadě paní ministryně Černochová a následovat bude pan ministr Kupka. Prosím, máte slovo.
Návrh má oproti předchozímu období výrazně rostoucí tendenci. Máme opravdu co dohánět. Těm lidem musíte našít uniformy, těm lidem musíte dát najíst, takže vlastně tohle všechno vyvolává další potřebu dalších lidí, které musíte přijmout. Nenavyšujeme počty zaměstnanců proto, protože bychom chtěli navyšovat nějaké počty úředníků.
Za pozitivní považuji to, že jsme přešli na zastropování. A ještě chci být pozitivní v jedné věci. Není možné nevědět to, že se pokračuje v trendu, který my jsme nastavili ve smyslu výdajů na investice. My jsme je zvýšili za posledních tuším čtyři nebo pět let docela zásadním způsobem z 80 miliard až na 190 miliard, byly to zejména výdaje spojené s dopravními stavbami. A je dobře - a toto hodnotím pozitivně - že se pokračuje v tomto. A pokud se docílí těch víc jak 200 miliard, tak k tomu není třeba říci nic negativního, naopak, je to správná cesta. Další oblast, ve které jsem kritický v rámci výdajů, jsou výdaje na dopravu, respektive krytí předpokládaného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Hodnotím pozitivně 151 miliard na dopravní výstavbu a na opravy a vše, co je s tím spojeno. Podle Národní rozpočtové rady, ať nekritizuji pouze já, se kabinet snaží opticky zlepšovat deficit roku 2023 tím, že nerovnováhu mezi příjmy a výdaji částečně přesouvá do Státního fondu pro rozvoj dopravní infrastruktury. A budu pokračovat. Toto netvrdí Havlíček, toto tvrdí Národní rozpočtová rada. Přece nemůžeme toto řešit takhle do budoucna těmito úkroky stranou. Bude muset splácet úroky, bude muset splácet samozřejmě jistinu. Co to vlastně znamená? Samozřejmě chápu to, že je možné financovat i z externích zdrojů, ale pak to musí být trochu systémové. Systémové řešení jsou třeba PPP projekty. Dokonce to dopadlo o něco lépe, než kdybychom to stavěli z prostředků Ředitelství silnic a dálnic. Já si dokážu i v nějaké krajní variantě představit to, že se využijí třeba prostředky Evropské investiční banky, ale využijí se na dlouhodobé financování skutečně projektů typu nějakých koridorových tratí, možná třeba vysokorychlostních tratí, ale pak to musí mít nějaké parametry.
Debaty v uplynulých dnech dostatečně odkryly všechny slabiny Fialovou vládou navrhovaného rozpočtu na příští rok. Národní rozpočtová rada označila odhad příjmů i očekávané saldo státního rozpočtu za vysoce spekulativní. Ve shodě s Národní rozpočtovou radou připomínám vládě, že demokratické, legální a legitimní vládnutí je neodmyslitelně spojené s transparentním rozpočtovým procesem a racionální fiskální, tedy rozpočtovou politikou. Tak jako kolegové z jiných stran, tak jako Národní rozpočtová rada vlády a desítky ekonomů se logicky domnívám, že očekávané příjmy státního rozpočtu by měly být kalkulovány pouze na základě platných zákonů. To jsme tady viděli ostatně včera, kdy se vládní koalice doteď hádá, který návrh vlastně bude ten finální vládní návrh. Rozpočet navíc přináší rekordní schodek a je to dané jeho expanzivní strukturou. Je to rozpočet, který navyšuje strukturální výdaje státu. Rozpočet například počítá s růstem zaměstnanců veřejné sféry zhruba o 7 000 osob. Řešením není přebujelý aparát, ale zjednodušení všech procesů - méně papírů, razítek a potvrzení. Stále tu máme duplicitní absurdity typu potvrzení o příjmech a výdajích, které živnostník musí odevzdat sociálce, zdravotní pojišťovně a současně tyto informace v rámci daňového přiznání má zpracované finanční úřad. V praxi tedy tři úředníci zpracovávají totožné údaje jednoho stejného člověka. Samozřejmě, model ideál by bylo jednotné inkasní místo či úřady propojené s finančním úřadem, jeden člověk nebo firma a jeden úřad a jeden papír, tedy něco, o čem se u nás mluví minimálně tuším dvacet let. Pokud vlády nezačnou reorganizovat státní správu, pak debaty o jednotlivých položkách jsou zbytečné. A já jim přeji, aby měli mnohem vyšší platy. K těm se ještě dostanu. Ani nyní předkládaný rozpočet neukazuje žádný trend, který by vedl ke zlepšení, ale pravý opak. Předseda hnutí STAN ohlásil také potřebu, a tady cituji, "vybudovat dostatečné obranné struktury proti organizátorům demonstrací", konec citátu z materiálu Ministerstva vnitra pod vedením Víta Rakušana za hnutí STAN. Chce vybudovat dostatečné obranné struktury proti organizátorům protivládních demonstrací. Tedy ministr Rakušan ve jménu vlády Petra Fialy najme cenzory a hlídače, kteří budou bdít nad tím, abych se náhodou nedočetl něco, co nesmím vědět, nebo naopak, abych náhodou něco nepřístojného nenapsal. To není demokracie, to je nastupující totalita v podání vlády Petra Fialy, ODS a za tyto věci chtějí v rozpočtu - vláda Petra Fialy - utrácet peníze proti občanům České republiky! Fialova vláda namísto toho, aby se zamyslela nad požadavky demonstrantů, kteří vyčítají vládě, že neřeší zdražování a nepomáhá občanům, tak Fialova vláda hodlá vybudovat nějakou obrannou strukturu. Obrněná auta na rozhánění demonstrací? Je nám jasné, že se tady někdo regulérně pomátl. Vidím také ale, že spousta politiků z vládního břehu začíná otevírat oči a je nejen vůči rozpočtovému bizáru kritická. Moc nám všem přeji, aby se nacházelo stále více odvážných, kteří by vládě uměli říct: A dost! Ale samozřejmě, ve finále všichni zástupci vládních stran drží ústa a krok a tyto šílené věci budou podporovat.
Výdaje na zabezpečení běžného provozu jsou zajištěny na minimální provozní úrovni tak, aby zdroje mohly mířit především do oblasti investic. Výdaje spojené s energetickou krizí jsou zajištěny. Tady to samozřejmě pro nás také byla velká výzva, protože jestli si umíte představit, kolik nemovitostí a obecně nemovitého majetku armáda má, jakým způsobem tedy ten majetek vypadá a jak je těžké z hlediska nějakých energetických úspor tam ty úspory hledat. Přesto se nám to podařilo a chováme se zodpovědně, stejně jako jiné rezorty. Lze tedy konstatovat, že rozpočet kapitoly Ministerstva obrany je sestavený tak, aby bylo zabezpečeno plnění všech úkolů v oblasti zajišťování obrany. A dovolte mi, abych z tohoto místa poděkovala svým kolegům z vládní koalice, svým kolegům ministrům, snad možná i některým kolegům z opozice, kteří ten rozpočet podpoří, podporují. Je to pro naši zemi velmi důležité. Takže děkuji vám všem, kteří budete toto navyšování finančních prostředků do naší obrany podporovat.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, alespoň stručné slovo k tomu, co přináší rozpočet České republiky v kapitole Doprava. Stěžejní věc - každý rozpočet je nejjasnějším vyjádřením o tom, jaké jsou skutečné priority vlády, jaké jsou skutečné priority vedení obce či kraje. V tomto směru je rozpočet nejjasnější důkaz, co opravdu z hlediska priorit má každý na mysli. To je klíčová věc. Vedle toho jsou tu ale další významné priority, jako je například zajištění významné podpory veřejné dopravy. V tomto ohledu počítáme na příští rok s 5 miliardami korun. Dalším významným krokem k posílení investic je také podpora krajů. Dosavadní podpora ve výši 4 miliard korun se zvyšuje na 6 miliard korun. A zmíním ještě dvě důležité prioritní oblasti a to je digitalizace agend. Víte, že v tomto směru jsme už v letošním roce přijali několik konkrétních úprav zákonů, které budou znamenat úsporu zbytečných administrativních nákladů jak na straně státu, tak na straně lidí, zároveň ale přinášíme novinky v podobě nových digitalizovaných agend. Konečně tak jako každý rok důležitou položku představuje BESIP, bezpečnost silničního provozu, která rovněž tvoří jednu z důležitých priorit našich aktivit. Mohl bych jmenovat další důležité akce. V letošním roce 97 miliard, v příštím roce 104 miliardy korun. Důležitou položku tvoří i neinvestiční část, která počítá zejména s finančními prostředky na opravy a údržbu. Zdůrazňuji rekordní rozpočet, který zajistí další pokračování staveb, které jsou rozběhnuté, a zahájení těch, na které se dlouho čeká.
Vzpomínáte si? My jsme měli vědět už tehdy, jak se zachová vir! Měli jsme vědět, co ten vir udělá, kdy přijde, v jakém rozsahu, kdy udeří! Uvědomuje si vláda, že prostě dává svoji hlavu na špalek? Mohla bych se radovat jako opoziční politička, neraduji se. Neraduji se a jsem spíš z toho minimálně zděšená. Ale já jsem ještě neskončila s tou příjmovou stranou. Tento rozpočet počítá s dalšími 50 miliardami korun z Modernizačního fondu, kterému chybí nejen legislativa na národní úrovni, ale také notifikace Evropské komise a Evropské investiční banky.